Nic se tu neděje. Česká republika se nezapojí do boje proti Islámskému státu." A mohl bych vám připomínat jednu vaši větu za druhou, jsou nakonec mediálně doložitelné. Takže jsem rád, že víte, že mezinárodní situace je nebezpečná, ale očekával bych, že to nejenom víte, ale že se vaše vláda podle toho začne chovat. A vy se bohužel podle toho nechováte. A tam děláte stejné chyby jako v zahraniční politice a udělali jste je i teď. Ale teď se nad tím nedá mávnout rukou. Teď je z toho potřeba vyvodit politickou odpovědnost. A to, jak vidím, pane premiére, nejste schopen. Vy jste řekl, že to, co čteme v médiích, není pravda, nemusí být pravda, nemáme tomu věřit. Chtěli jsme vám dát tu možnost na neveřejném zasedání. To se nikdy nemělo stát. To je skutečně věc vlády a bezpečnostních složek. A je na vás, abyste jim to řekl, a je na vás, abyste z toho vyvodil nějakou odpovědnost. Já nevím, co by mohl být už vážnější případ, než že jsou ohroženi čeští občané, jejich bezpečnost, že máme narušené vztahy se spojenci. A to neříká nějaký novinář nebo média, to přece vyjádřil docela zřetelně i americký velvyslanec.
Za čtvrté, policejní složka Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu vyšetřuje ve dvou tajných službách, zda nedošlo - zdůrazňuji k úmyslnému - nepředání informací, a tedy ke spáchání trestného činu na úrovni vedení tajných služeb. V této souvislosti ministr vnitra řekl: nemáme informaci, že by na území České republiky hrozil nějaký teroristický útok. Mému kolegovi Martinu Lankovi pan ministr Herman sdělil, že od ministra vnitra nemá žádné informace o tom, že by v České republice nějaký teroristický útok hrozil. Opomenul i to, že největší masakr v Paříži se stal v kulturním zařízení. Ptáme se tedy, jakou důvěru k nám má mít Amerika, aby nám poskytovala součinnost o tom, kdo je a není terorista, když u nás se dostávají ven veškeré informace, i které nemají, a naopak mezi profesionály se nepředávají informace, které ohrožují i vlastní příslušníky našich tajných služeb. Za druhé, jakou důvěru máme mít k výroku ministra vnitra, že u nás nehrozí žádná teroristická akce, když evidentně nefunguje přenos informací mezi tajnými službami. Za třetí, jak věřit vládě, které unikají informace přímo z Bezpečnostní rady státu. Tato blamáž je přímo reklamní kampaní pro teroristy, aby přišli podnikat teroristické akce k nám, protože v naší zemi se řídí tajné služby spolkem, který to nemá evidentně pod kontrolou, a kdyby teroristům náhodou něco hrozilo, tak si o tom přečtou v novinách. České tajné služby jsou v moment vyšetřování policejním orgánem díky blamáži v komunikaci se Spojenými státy naprosto nedůvěryhodné a v této chvíli i neakceschopné. Z ústavního hlediska kontrola takto rozsáhlého skandálu nepatří pouze policejnímu orgánu, ale s ohledem na narušení ústavnosti by měla být řešena, tak jako v každé civilizované zemi, zvláštní vyšetřovací komisí parlamentu. Vláda v tuto chvíli je v zásadním konfliktu zájmů, protože musí být součástí vyšetřování. Únik informací za takové situace z Bezpečnostní rady státu je evidentně součástí událostí, které by tato vyšetřovací komise měla řešit, a to i s ohledem na odpovědnost premiéra a ministrů.
Dobrá, tak protože jste nic nenavrhl, tak to beru tak, že jste vystoupil s přednostním právem, protože jinak by došlo ke zneužití tohoto času. Pan premiér vám dává přednost, využijte toho.
Děkuji, pane předsedo, vám i panu předsedovi vlády. Promiňte, až pan Foldyna domluví, já bych pokračoval.
Pokud máte něco zásadnějšího než poslouchat pana předsedu Kalouska, tak přeneste svou diskusi do předsálí, usaďte se.
Prostě každý z nás ve své práci se občas dopustíme chyb a občas se někdy stane, že i selžeme. A přitom všichni víme, že to není pravda, že se nestalo nic menšího, než že vláda České republiky selhala na poli mezinárodního boje proti terorismu. A nejenom že s nimi vyjednává, ale že dokonce ani tuto informaci neumí utajit. Když si chytneš svého Čecha, tak se ti to vyplatí, česká vláda nevyjednává s teroristy, to je příliš ponižující, česká vláda automaticky přistupuje na jejich požadavky. A česká vláda ze všech našich občanů v zahraničí, zejména v těch citlivých oblastech, udělala lovnou zvěř. Až dokřičí pan poslanec Jandák na svého předsedu klubu... Ale politika této vlády, která je ostudná a vláda svoji ostudnou politiku ani nedokáže utajit, ve svém důsledku ohrožuje všechny občany své republiky.
Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 11. února 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Než otevřu přerušenou obecnou rozpravu, táži se, zda za navrhovatele chce vystoupit pan navrhovatel Kalousek. Prosím, můžete vystoupit.
Chci vám dojatě poděkovat, kolegové, že po roce, kdy byla přerušena rozprava v prvním čtení, se můžeme k tomuto bodu vrátit. Ještě jednou děkuji, že se k tomu po roce můžeme vrátit.
Já vám děkuji. Táži se, zda pan poslanec Pilný chce vystoupit před otevřením rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jenom stručně, protože opravdu uplynul rok, zopakuji důvody, které mě povedou k tomu, že navrhuji zamítnutí tohoto zákona už v prvním čtení. Bylo řečeno při zdůvodňování tohoto návrhu, že je to návrh jednoduchý. S tím lze souhlasit. Já bych jenom připomenul citát, který se připisuje Albertu Einsteinovi, který říká, že věci a procesy mají být jednoduché, ale ne zjednodušené, protože pak jsou - s ohledem na předkladatele řeknu k ničemu. Máte k dispozici stanovisko vlády, které říká, že tento zákon porušuje elementární pravidla tvorby právních předpisů, protože nesmí být nepřímou novelou jiných zákonů. Těch zákonů je tam vyjmenováno celkem sedm. Dále jsou uvedeny důvody, které zakládají neslučitelnost s právem Evropské unie. Jsou pominuta základní fakta, která definují, co to vlastně je u obchodních společností majetková účast, jak má být charakterizována. A také z toho návrhu zákona ani z důvodové zprávy není zřejmý předmět nebo koordinační a metodické funkce, které má tento zákon plnit. Dál musím říct, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v řadě komodit zodpovídá za strategii státu. V těchto komoditách operují i nestátní společnosti a ve svém důsledku by stát mohl být obviněn z porušování pravidel volné hospodářské soutěže, a to nejen na území České republiky, ale i na území Evropské unie.
Já vám také děkuji. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které eviduji přihlášeného pana poslance Snopka.
Od té doby se leccos změnilo a událo.
Dobře, děkuji vám, pane poslanče, já si to eviduji. Nyní tedy pan předseda Kalousek.
Jenom stručnou reakci na pana zpravodaje. Nepřímá novela není zapovězený krok. To není nic, co bychom neznali nebo by bylo zapovězeno. Že je to v přímém rozporu s právem Evropské unie - je tam jeden problém, který jsem avizoval již při předkládání v prvním čtení. Stačí Kolovratníka, jinak všichni mlčí. On toho příliš ze svého impéria moc nevybudoval, on to řetězil. On vždycky koupil, vycashoval pasiva, za ta pasiva koupil nové a tímto způsobem podniká. Nic proti tomu, je to legitimní způsob, ale nemyslím si, že takhle by měl podnikat stát. Ministerstvo financí má úkol jiný. Kdyby předčasně nepadla, byl by realizován projekt Ministerstva hospodářství, které by mělo zakladatelskou roli nad těmito strategickými společnostmi s majetkovou účastí státu, a nebylo by to Ministerstvo financí. Říkám to proto, aby to nevypadalo, že je to lex Babiš nebo lex Mládek.
Bezpečnostní situace ve světě se dramatickým způsobem zhoršila a mohli jsme to sledovat nejenom v těch posledních dvou letech, ale zejména v těch posledních dvou letech. Když se podíváte na to, co se děje na východ od nás, konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, když se podíváte na to, co se děje v severní Africe, zhroucený stát v Libyi, když se podíváte na občanskou válku v Sýrii, když se podíváte na Islámský stát, který existuje na velkém území jak Sýrie, ale také Iráku, tak je evidentní, že se výrazným způsobem zhoršila bezpečnostní situace. Je to možná složitější právě proto, že naši předchůdci neudělali úplně přesnou prognózu budoucnosti. Ty kroky, které byly voleny soustavně rok po roku, nevycházely z dobré analýzy toho, co se stane. A já teď nechci obviňovat ODS nebo TOP 09, které v té době byly ve vládě, to se prostě stane. Stane se, že uděláte špatnou prognózu vývoje budoucnosti a že uděláte špatná rozhodnutí. Ale myslím, že je důležité o tom nemlčet zejména v situaci, kde probíhají takováto plamenná rozhodnutí. Prostě vlády před námi se nechystaly na špatné počasí. Chystaly se na to, že bude sluníčko svítit stále více, obloha bude bez mráčku, nebudou žádná rizika, my vlastně nebudeme potřebovat bojeschopnou armádu, nebudeme potřebovat schopné tajné služby a nebudeme potřebovat policii, takže se realizovala politika, která nás na to špatné počasí, ve kterém se nyní pohybujeme, nepřipravila. My jsme měli poslední dva roky na to, abychom to dohnali, protože je evidentní, že se připravovat musíme. A protože se zhoršila bezpečnostní situace ve světě, tak i tato Poslanecká sněmovna i tato vláda i Česká republika se budou setkávat s bezpečnostními situacemi a s bezpečnostními krizemi, které jsme tady v minulosti nezažívali. Prostě musíme se připravit na to, že budeme konfrontováni s novými riziky, s novými situacemi a musíme být na ně schopni správně a především adekvátně reagovat. Ale je legitimní, abychom vedli také debatu, jestli vláda správně a adekvátně reaguje na rizika, která skýtá Islámský stát, nebo rizika, která skýtá vzestup terorismu ve světě. Já vás chci ujistit, že vláda nic nepodceňuje a že vláda bude reagovat ve všech těchto situacích adekvátním způsobem. Je nepochybně úkolem vlády, aby zajistila, že žádné informace, které podléhají utajovanému režimu, neunikají, a ten režim je dodržován všemi, kdo tato pravidla musí respektovat. Pokud jde o údajné úniky a podezření na úniky, chci informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že Úřad vlády podal příslušné podněty, podal příslušné podněty Národnímu bezpečnostnímu úřadu, podal příslušné podněty státnímu zastupitelství, a předpokládám, že kompetentní instituce provedou šetření a prověří, zdali informace, které byly uváděny v tisku a které byly uváděny jako úniky nebo které byly uváděny jako údajné informace ze zasedání Bezpečnostní rady státu nebo údajné informace z fungování vlády, údajné informace z činnosti služeb, zdali jsou to skutečně takovéto informace. Protože nelze tvrdit, že je něco pravdivé, jenom proto, že to vyjde v novinách. Nelze tvrdit, že v novinách vyšla utajovaná informace, jenom proto, že to někdo do těchto novin napíše, že to je utajovaná informace. Já bych rád požádal Poslaneckou sněmovnu o maximální možnou míru objektivity, o maximální možnou míru schopnosti racionálně hodnotit fakta, která tady jsou k dispozici, a chci jasně říci a garantovat, že vláda podnikne všechny kroky k tomu, aby tyto informace byly buď potvrzeny, nebo aby byly vyvráceny. Aby bylo buď potvrzeno, že nějaké utajované skutečnosti unikly, nebo aby to bylo vyvráceno. A toto nemůže učinit a provést žádná debata v Poslanecké sněmovně, to mohou učinit pouze instituce, které pro tento účel byly zřízeny, a tou je Národní bezpečnostní úřad a tou je samozřejmě soustava orgánů, které jsou činné v trestním řízení. Některá vystoupení, která zde zazněla, zpochybnila rozhodnutí ministra spravedlnosti. Jsem přesvědčený o tom, že jako Česká republika máme a musíme mít zájem na dobrých vztazích s našimi spojenci. Chci jasně potvrdit, že nám záleží také na dobrých vztazích se Spojenými státy, a nepochybně tyto vztahy budeme dále rozvíjet. Chci vás také ujistit, že o rozhodnutí ministra spravedlnosti byla ambasáda Spojených států informována. Ale jsem přesvědčen o tom, že žádné spojenectví není servilita. Jsem přesvědčený o tom, že žádné spojenectví nemůže být ztrátou schopnosti samostatně se rozhodovat. Česká republika je suverénní stát, ministr spravedlnosti postupoval v souladu s platnými zákony České republiky a já jsem přesvědčený o tom, že naši partneři by to měli respektovat, stejně jako my respektujeme jejich rozhodnutí, která oni učiní ve své vlastní jurisdikci v rámci své vlastní suverenity. Nemám žádné informace ani žádné signály o tom, že by bylo narušeno naše spojenectví nebo že by byla narušena spolupráce bezpečnostních složek. Chci rovněž požádat všechny poslance a poslankyně, kteří zde pronášeli anebo chtějí pronášet takováto tvrzení, aby je prosím opřeli o fakta, aby je prosím neopírali o spekulace, nebo dokonce jenom o mediální spekulace. Česká republika je součástí Severoatlantické aliance. Jsme připraveni spolupracovat s našimi partnery jak v rámci boje proti terorismu, tak v rámci boje proti Islámskému státu. Pokud jsem zde mluvil o nových rizicích, o nových hrozbách, na které musíme adekvátně reagovat, já jsem přesvědčený o tom, že tato Poslanecká sněmovna má instituce a má orgány, které byly zřízeny právě proto, aby se zabývaly činností tajných služeb, které byly zřízeny právě proto, aby zajišťovaly dohled a kontrolu činnosti tajných služeb, a tyto instituce by k této činnosti měly být jednoznačně využity. Myslím si, že tato Poslanecká sněmovna má výbory, které projednávají jak agendy Ministerstva vnitra, tak Ministerstva obrany, tyto výbory by měly být využity. V souladu se stanoviskem tří koaličních klubů nevidím žádnou přidanou hodnotu v debatě, která by měla být vedena na tato bezpečnostní témata na plénu Poslanecké sněmovny. Vláda je připravena poskytnout orgánům Poslanecké sněmovny všechny potřebné informace, které vláda v souladu se zákonem poskytnout může, nebráníme se debatě na úrovni příslušných odpovědných orgánů Poslanecké sněmovny, zejména ne na půdě těch orgánů, které mají na starosti činnost tajných služeb v České republice. Chci současně potvrdit závazek, o kterém víte a který znáte. Víte, že vláda se zavázala, že předloží do Parlamentu návrh nové legislativy, která zajistí druhý stupeň kontroly činnosti tajných služeb.
Ještě přečtu dvě omluvy. Jediné, co nám zbývá k hlasování, je původní návrh, tak jak byl předložen vedením neboli grémiem Poslanecké sněmovny. Je to celkem komplexní návrh. Zeptám se, zda se s ním můžeme vypořádat jedním hlasováním, nebo zda je námitka. Není tomu tak, takže budeme hlasovat jenom jednou o celém tom návrhu, tak jak jsem jej na začátku jednacího dne přednesl.
Dobré odpoledne. Dámy a pánové, budeme pokračovat, jak již bylo řečeno, bodem Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 26. ledna, kde jsme přerušili obecnou rozpravu. Také ne. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych velmi krátce ještě podpořila tento návrh zákona, podpořila zřízení Národního registru zdravotních služeb, kromě jiného i kvůli nutnosti restartovat a kultivovat systém DRG. Dimenze jsou za prvé role státu v systému a za druhé shromažďování citlivých údajů. Jestliže si stát klade za cíl kultivovat systém vykazování úhrad a plateb, je třeba se ptát, co to znamená a jestli je na to náš systém připraven. Pokud Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky úspěšně dovrší svůj úkol a povede se mu proniknout do tajů kódování a vykazování výkonů, jaký bude důsledek, jaký dopad budou tyto snahy mít do smluvní volnosti stran, tedy poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven, potažmo do dohodovacích řízení. K té druhé dimenzi, tedy shromažďování citlivých údajů. Při projednávání této změny nelze pominout ani to, že se předmětem národního registru stane plošný sběr neanonymizovaných dat o všech osobách čerpajících zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a o všech jím poskytnutých hrazených službách včetně jejich četnosti. Navrhovaná novela sice definuje účel, za kterým ke sběru informací dochází, činí tak ale spíše obecným způsobem, který plně dle názoru některých neodpovídá charakteru a množství informací, s nimiž dále registry mají pracovat. Je tedy třeba si klást i otázku, zda je navrhovaná právní úprava nezbytná, důvodná, účelná a obhajitelná ve vztahu ke sledovaným cílům. Je ale skutečně nezbytné vést neanonymizovaný například Národní registr reprodukčního zdraví?
Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. To zdraví je naprosto zásadní. Jaké zdravotnictví vlastně chceme? Ale zdravotnictví nebo péče o zdraví je čím dál tím dražší. Pracuji v onkologii. Například nevznikne nezávislá kontrola nad veřejnými financemi. To je to, co bychom chtěli, aby nevznikaly příležitosti pro korupce, nevznikaly černé díry.
Zákon vůbec nebere v úvahu, že se o azyl v České republice můžou ucházet i zločinci, násilníci nebo kriminálníci. Říkáme jednoznačně, u takových žadatelů, kteří poruší naše zákony, vůbec nemáme zkoumat, zdali mají, či nemají právo na azyl. Je nepřijatelné je přijímat a právo na azyl se nesmí vydat.
Děkuji panu navrhovateli.
To je ode mě zpravodajská zpráva, všechno.
Krásný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený člene vlády, děkuji za slovo. Jak bylo řečeno, vláda svůj nesouhlas zdůvodňuje tím, že návrh odporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Hlavně se má jednat o Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků a dále o směrnici Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli využívat mezinárodní ochrany. Proto každá země smí vyloučit z postavení uprchlíka i další lidi, a to podle svého uvážení. To je ovšem naprosto špatný výklad, kterým vláda podle našeho názoru poškozuje Českou republiku. Z toho jasně plyne, že minima stanovená článkem 1f Ženevské smlouvy nelze pouze podkročit, to znamená jít pod, nic ale nebrání podmínky rozšířit, to znamená jít nad a podmínky pro azyl zpřísnit. Vláda navíc zcela ignorovala skutečnost, že vylučovací klauzule nejsou prostě vytesány do kamene, ale že je možné je rozšířit. Důkazem o tom, že Česká republika má nastavený azylový zákon neuvěřitelně benevolentně, budiž to, že sexuální útočníci z Kolína nad Rýnem můžou být vyhoštěni podle německých zákonů, nemohli by být ale vyhoštěni podle zákonů českých. A mimochodem, Německo nebo Dánsko teď narychlo schvalují další zásadní zpřísnění svých azylových zákonů a my budeme zřejmě ještě dále čekat. Ochrana a bezpečí občanů České republiky je pro mě mnohem důležitější než nějaké mezinárodní smlouvy. Omlouvám se, ale je to tak. Ostatně dneska už v Evropě mezinárodní smlouvy stejně nikdo nedodržuje. Ne, nelze se v této krizové situaci odvolávat na dodržování mezinárodních smluv, když jde o naše bezpečí.
Děkuji panu poslanci Lankovi. Pan poslanec Karel Fiedler svoji žádost o příspěvek do obecné rozpravy stáhl. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není nikdo takový, kdo se hlásí do obecné rozpravy, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana navrhovatele. Není tomu tak. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Má někdo návrh na přikázání? Prosím, pane poslanče. Není tomu tak. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 166, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 126, proti žádný. Zítra ráno v 9 hodin pokračuje 37. schůze Poslanecké sněmovny vládním návrhem o evidenci tržeb.
Důvodovou zprávu k tomu jsem přednesla při obecné rozpravě v minulých dnech.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. V souladu s tím, co jsem říkal už minule, podávám návrh na zamítnutí tohoto zákona a konstatuji, že pan ministr neodpověděl na moje otázky.
Nyní tedy pan poslanec Brázdil a připraví se pan poslanec Hovorka ještě jednou. V tom případě pan poslanec Pavel Antonín. Nyní tedy požádám v podrobné rozpravě pana poslance Pavla Antonína. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Otevírám další bod a tím je Tato podmínka byla splněna. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Obecná rozprava byla přerušena. Pan poslanec Jiří Dolejš.
Protože ta odmlka od té doby, kdy jsme projednávali tento zákon, je poměrně dlouhá, tak aspoň čtyřmi, pěti větami osvěžení vaší paměti s tím, že děkuji tomuto auditoriu, že umožnilo projednávání. Možná si vzpomenete, že na konci ledna, když jsme tady projednávali vládní tisk, který je na podobné téma, tak jsem tady z tohoto řečniště hřímal, abychom nezapomněli na souběh těchto dvou návrhů. Tento nástroj by fungoval plošně pro všechny povinné osoby, tedy fyzické osoby s majetkem do deseti milionů korun, a aby nám neutíkaly do korporátní sféry, tak i pro právnické osoby nad třicet milionů korun. Možná si vzpomenete, že tehdy před dvaceti měsíci jsem tady hovořil o tom, že dokonce v nových časech po roce 1989 podobný, velmi podobný návrh zákona byl součástí našeho právního řádu, tedy právního řádu České republiky.
Tato věc je ve světě známá a funkční.